Kraj splnil to, co měl. Načež Ministerstvo životního prostředí to rozhodnutí zrušilo a poslalo ho k novému projednání. No možná jinde ano. To nijak nezpochybňuji a těm devíti stavbám ta minulá novela skutečně pomohla. Nebrzdili jsme to. Dokonce jsme to aktivně podpořili. Teď už to klapne. Vymysleli jsme způsob, všechno bude."
Že máme takový zákon, který je možno vznést na všechny okruhy chovatelů zvířat, ať už jsou to kožešinová zvířata nebo jiná zvířata. A já doufám, že příslušné úřady konaly. To bych považovala za normální řešení a za systémové řešení. Na tento nátlak přistoupíme, místo abychom si připustili, že cesta je složitější, a zvažovali věc komplexněji. Zrovna tak nezakazujeme chovy ostatních zvířat, přestože víme, že v některých chovech se k nim jejich majitelé, jejich vlastníci chovají naprosto nepřijatelným způsobem. Tak proč tedy tato výběrovost? Co to má znamenat ve vztahu k ochraně přírody, ve vztahu člověka k přírodě? To by mě velmi zajímalo. Zákon, jak jsem řekla, v této podobě nepodpořím.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Poté s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. A chtěli jsme tu síť - já jsem tam jako studentka pomáhala - rozšířit. Mně to připadá jako úplně stejná argumentace. A my jenom s argumentací, že přece existuje strašně moc jiných zvířat a druhů, které na tom budou stejně nebo ještě hůře, tak ten zákon nepodpoříme?
Já vám děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš.
Milé kolegyně, vážení kolegové, bavíme se o tom tedy jenom půl hodiny, ale možná že to stačilo, že by se to dalo vyřešit už hlasováním, protože předmět dnešního hlasování není zas tak složitý pro každého, kdo chce vnímat. Neřešíme týrání zvířat všech a za všech okolností, neřešíme celý svět. Jeden faktor je, že považujeme výrobu, produkci kožešin jako zbytnou, protože se to dá nahradit umělými kožešinami. A druhý faktor je, že ze všech možných zvířat jsme vybrali šelmy, které se chovají pro tento druh kožešin, protože etologie šelem je taková, že mají poněkud jiné nároky na svůj, řekl bych, životní komfort. Já myslím, že veřejnost to tak vnímá. A jediné, co zbývá, je dohodnout to pravidlo, protože samozřejmě chceme postupovat směrem k podnikatelskému prostředí kulturně, a jde o to, aby ten útlum byl podle určitých pravidel. A to se dá poměrně rychle dosáhnout toho, že těch několik pozměňovacích návrhů za chvilinku prohlasujeme.
Dámy a pánové, plně respektuji probíhající rozpravu na téma kožešinových zvířat. Zlepšení financování zařízení, která se věnují týraným dětem, zneužívaným dětem a podobně. Včerejší návrh neprošel díky vašemu hlasování. Kdybyste stejnou iniciativu a energii věnovali týraným dětem a starosti o ně, možná, že bychom této republice a lidem prospěli víc než diskusí nad tím, jakým způsobem se věnujeme kožešinovým zvířatům. Je to otázka priorit a hodnot. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona opakoval druhé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Eviduji přihlášky faktické, první eviduji přihlášku pana poslance Šincla.
Tady ctěná kolegyně paní Němcová položila dotaz, pokud se nemýlím dvakrát, nebylo jí odpovězeno. Já se tedy jenom pokusím. Byly nějaké záběry pořízeny, které jsme viděli, o tom týrání a byly předány. Ale přiznám se, tyto záběry pro mě třeba jako pro předkladatele nejsou rozhodující. Jenom jsem chtěl ve slušnosti prostřednictvím pana předsedajícího vám odpovědět.
Děkuji.
Chtěl bych jen vysvětlit, proč kolega Kučera stáhl ten můj pozměňovací návrh, protože on ho načetl, když jsem tady nebyl. Jinak bych chtěl moc poděkovat všem za diskusi, za podporu. Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám také za podporu tohoto zákona.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, rozprava stále pokračuje. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kováčik. Prosím.
Jsme výborem, který se problematikou dlouhodobě zabývá, a já bych chtěl poprosit, abychom beze všech emocí a beze všeho patosu skutečně na výbor, který má problematiku chovu v gesci, reagovali pozitivně. Mně to totiž připadá, jako kdybychom pod nějakým, já nevím, jakým jiným dojmem se tady pokoušeli napravovat věci, které jdou z rozpočtového výboru, s tím, že přece musíme tomu rozpočtovému tématu rozumět daleko lépe než sám rozpočtový výbor a tak podobně.
Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. A nyní se táži na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodajů. Pan navrhovatel si nechce vzít slovo, pan zpravodaj také ne.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor jako výbor garanční navrhl následující proceduru.
Na začátku jsem přeslechl stažení pozměňovacího návrhu - rozuměl jsem tomu dobře?
To by mě velmi zajímalo. Je to pokrytectví a exhibicionismus. Tohle Sněmovna také odmítla tak jako to, co zmiňoval pan místopředseda Bartošek, což je velmi smutné.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik a připraví se paní poslankyně Válková.
Iracionální pro ostatní, kteří se raději vyjadřují jasně a zřetelně, nerozumnou debatou. Prosím pěkně, zemědělský výbor, který, bych řekl, má - a nechme stranou ty pokrytecké řeči o tom, co by se mělo zakázat, ale dovoz sem může pokračovat, to je velké pokrytectví.
Já se té faktické poznámky vzdám, protože vidím, že to nikam nevede a že jsme stejně rozděleni na dva tábory.
Děkuji.
Já jako předkladatel chci říci následující. Já jsem navštívil jednu z těch farem, žádného týrání jsem si tam nevšiml. To je ten důvod toho, proč jsme to předkládali. Takže tady máme dva tábory. Jednomu to vadí, druhému to nevadí. Ten, komu vadí, že se chovají zvířata pro kožešinu a zabíjejí, ten podpoří tento zákon. To je celé.
Děkuji. To není oddělené. Tady se musím vymezit i vůči kolegovi Zlatuškovi vaším prostřednictvím. Doufám, že to budeme schopni napravit už zítra. Předložím tento návrh k projednání a věřím, že ti, co dnes podpoří zákon na ochranu zvířat, se nebudou bát zvednout ruku také pro tento senátní návrh.
Děkuji.
To je veliká demagogie. Je to demagogie, stejná jako ta otázka, komu vadí, že se zabíjejí kožešinová zvířata. To je ale vedlejší, co jsem chtěl sdělit.
Eviduji žádost o vaše odhlášení.
Opět pro stenozáznam musím Sněmovnu seznámit s těmi devíti navrženými kandidáty. A prosím, vidím, že kolegové odcházejí ze sálu, ale v tomto případě musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.
Zagonguji, abych přivolal kolegyně a kolegy zpátky. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám.
Zde je příběh stejný. Je to návrh na volbu členů Rady České televize. A ty lhůty a jednotlivé kroky Sněmovna absolvovala stejným způsobem jako u předchozího bodu. Martin Doktor, Jakub Končelík, René Kühn, Oldřich Kužílek, Dana Makrlíková, Tomáš Němeček, Dagmar Raupachová, Tomáš Samek a Jiří Závozda. I v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou.
Rozpravu končím. Dobře, tak vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. V hlasování číslo 294 rozhodneme o tajné volbě členů Rady České televize. Děkuji vám.
Bohužel ty předchozí volby nebyly úspěšné. Jsou to jména: Jan Kinšt a Jana Schenková. Nyní prosím, pane předsedající, abyste i zde otevřel rozpravu. A připomínám, i tady musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu.
Ano. Otevírám rozpravu. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo.
Nechci zdržovat, ale alespoň několik slov mi dovolte. V těch prvních dvou volbách nebyl úspěšný a Sněmovna tuto nominaci odmítla. Já nevím, jestli jste se všichni měli možnost seznámit s životopisem Jana Kinšta, ale myslím si, že není v republice mnoho osob, které by byly vhodnější na post v Nejvyšším kontrolním úřadu. Jan Kinšt byl 12 let v Evropském účetním dvoru. Byl předsedou auditního výboru Europolu. Byl předsedou auditního výboru Účetního dvora. Na NKÚ působil také.
Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to už poslední bod, takže slibuji posledních několik minut. Je to návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Procedura návrhu nominace pro nás pro plénum je obdobná jako například u médií, ale v tomto případě ji má na starost výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod taktovkou předsedy poslance Jiřího Zlatušky. Tento výbor vyhlásil veřejnou lhůtu a my jsme jak tedy do volební komise, tak sem v tuto chvíli obdrželi do dneška pouze jeden návrh, který budete mít na hlasovacím lístku. Jedná se o jednu kandidátku, paní profesorku Janu Geršlovou, kterou nominovala Mendelova univerzita v Brně.
Rozpravu končím. Máme jediný návrh, a to je rozhodnutí o tajné volbě. Děkuji vám. Ještě budu konstatovat omluvy. Daniel Herman se omlouvá od 13.10 do 14.30 z resortních důvodů. Tím jsem udělal jednu opravu.
Navrhovaná právní úprava je prvním krokem pro vytvoření podmínek pro komplexní ochranu utajovaných dokumentů nejen v analogové podobě, ale i v podobě digitální.
Prosím, pane poslanče, máte slovo nyní v obecné rozpravě.
Dámy a pánové, byv určen zpravodajem tohoto tisku, přečetl jsem si ho poprvé, přečetl jsem ho podruhé, přečetl jsem ho posedmé a propadl jsem hlubokému trudu, rmutu a zoufalství. Proto musím učinit osobní prohlášení: Za prvé, já jsem do politiky nechtěl. Proč onen trud, rmut a zoufalství. Ten text je, jak říkal navrhovatel, jednoduchý. V ostatních případech se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích nepoužijí. Předpokládám, že všem je jasné, o čem budete hlasovat. Ano, bylo mi potvrzeno, že napsané je to strašlivě, ale oni takhle legislativci píší. Pokud nevíte, co je to argot, je to mluva určité skupiny, většinou jde o kriminální prostředí, jejímž cílem je obsah oné mluvy zakrýt a utajit před nezasvěcenými. A já si vám v této souvislosti dovolím přečíst pár slov: Je tedy ku prospěchu, aby zákonů bylo co nejméně, dále aby byly co nejspravedlivější a co nejvíce přínosné k obecnému užitku a kromě toho co nejvíce známé lidu. Proto se ve starých dobách veřejně vystavovaly na tabulích a bílé desce, aby je měli všichni před očima. Je hanebné, že někteří užívají zákonů jako sítí, totiž že jednají tak, aby do nich co nejvíce lidí zapletli, přičemž nedbají o stát, ale jakoby číhají na kořist. A posléze musejí být zákony sepsány jasnými a co nejméně nesrozumitelnými slovy, aby nebylo příliš zapotřebí onoho nejziskuchtivějšího druhu lidí, kteří se nazývají právní poradci a advokáti. Ale nyní i toto povolání pokazil zisk, který nakazí všechno. Dámy a pánové, to jsou 500 let stará slova Erasma Rotterdamského, která napsal ve svém nejdůležitějším politologickém díle O výchově křesťanského vladaře. Ale člověk je nepoučitelný a vidíme, že to je marné, je to marné, je to marné.
Děkuji za vystoupení pana poslance Daniela Korteho. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy, nikoho nevidím ani z místa, obecnou rozpravu končím. Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Nemáte. Nemáte. Můžeme tedy pokračovat. Budeme pokračovat bodem číslo
Proto jsem tomu nebránil. Ale nechci s tím teď zdržovat.
Jestli pan ministr nelhal a jenom měl špatné informace, tak to se omlouvám za ten silný výraz. A to je věc, kterou mohla rozhodnout česká vláda. Já to skutečně nevím. A připadá mi, a to se na mě fakt nezlobte, pane ministře, pokrytecké po 12 měsících ničeho přijít sem a říct: Ale teď na tom pracujeme. Fakt mě to štve. A s tím ministrem Ťokem, který za to může, to máte pravdu, jeho ministerstvo za to může, to jsem říkal v tom vystoupení, že Ministerstvo dopravy zvolilo naprosto chybný postup. Já to sice můžu nechat na interpelace, ale tady je mnohem víc lidí, ta debata je mnohem živější a zajímavější. To je naprosté selhání.
Požádán ctěnou sněmovnu o ztišení, abych rozuměl, jakým způsobem bude probíhat procedura.
Jsou to návrhy výboru pro životní prostředí, se kterými se výbor ztotožnil.
Prosím, pan poslanec k proceduře hlasování.
Jenom malý doplněk k návrhu, který jste zde slyšeli, procedury hlasování.
Zahajuji hlasování o proceduře hlasování, tak jak byl přednesen v protinávrhu. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh procedury byl přijat. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože jsem nepožádal pana ministra o stanovisko k tomuto bodu. Takže stanovisko garančního výboru je kladné. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S těmito návrhy byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.
Zde je stanovisko výboru doporučující. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
A teď je názorně vidět, teď vážně. Na kraji jdete do voleb, pak vás někdo zradí, tu myšlenku, nebo se mu nelíbíte, pobíhá někde jinde po klubech. Něco se nelíbí panu Kučerovi, něco se nelíbí paní Zelienkové, něco mně. A tyhle všechny věci zmizí. Ale myslím na úrovni jak komunálního, krajského, tak i toho parlamentního.
Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek. O přeběhlictví já bych mohl hovořit, navrhoval jsem ho několikrát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.